Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Žádný další návrh na výbory jsme neměli, čili konstatuji, že jsme tisk, respektive návrh zákona, poslali jenom garančnímu výboru, a to sice výboru pro životní prostředí. Nicméně hlásí se paní zpravodajka, tak jí dávám slovo. Děkuji za vaše vystoupení. Čili já zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Jako další bod programu je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Jenom připomínám, že dnes jednáme do druhé hodiny.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Máme před sebou druhý ze dvou zákonů, kterým se má transponovat evropská legislativa v oblasti omezení dopadů plastů na životní prostředí. Tento a související tisk byly Sněmovně předloženy už v minulém období, k jejich projednávání se však nedostalo. Obsahuje novely souvisejících zákonů, především zákona o obalech, dále pak živnostenského zákona, zákona o daních z příjmů, zákona o státní zemědělské a potravinářské inspekci a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Předmětem návrhu je stanovení příslušných práv a povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat po přestávce na jednání klubu hnutí ANO. Nejprve přečtu omluvy, které ještě dorazily.
Dovolte mi pár slov k tomu, co nám bylo sděleno před pauzou. Asi vás překvapím, ale pro mě to není zase takovým překvapením. Já alespoň beru pozitivně to - a z každé situace je potřeba si brát i to pozitivní - že jsme se konečně dozvěděli, co je ta nová politická kultura a co to znamená ta lepší politika, jak jste říkali. Teď víme, že na nějaké dohody se nemůžeme spolehnout. Vy tomu říkáte nová politická kultura, já tomu říkám - nebudu hledat to slovo, protože jsem dáma. Bereme to jak to je a slovy Karla Havlíčka, kterého si nesmírně vážím za jeho postoj, chci říct, že my rozhodně nebudeme přistupovat na žádné výměnné obchody za posty výměnou za poslušnost nebo prosazení některých vašich priorit.
O tom již byla diskuse u minulého tisku.
Já tento bod přerušuji. Končím dnešní jednací den. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno, kdy začneme projednávat pevně zařazené body.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde dnes ráno vítám. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. A kolegyně, kolegové, já vás poprosím, abyste se ztišili, aby bylo dobře slyšet, co pan předseda bude říkat.
Děkuji za slovo. Volba tímto končí.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vnímáme, vnímám politickou realitu, která nám tady byla sdělena.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já jsem původně k tomuhle opravdu nechtěl vystupovat, ale dělal jsem si poznámky. Některé z nich jsem si potom modrou vlnovkou podtrhl. K hygienickým vložkám pana kolegy se tedy vracet nebudu.
Převádějící poskytovatel musí převést i všechny informace spojené se všemi podúčty původního penzijního produktu. Účastník může požádat o vnitrostátní nebo přeshraniční změnu, když je nový poskytovatel usazen v jiném členském státě. Změnu lze uplatnit během akumulační i výplatní fáze. Tady pan ministr financí ke mně promluvil a to jsem ztratil trošku nit. Dobře, vysvětleno. Změnu lze uplatnit během akumulační i výplatní fáze. Převod nepeněžitých aktiv lze uskutečnit pouze v případě, že se změna odehrává mezi poskytovateli penzijního produktu, kteří vykonávají správu jednotlivých portfolií. Přijímající poskytovatel musí s tímto způsobem vyjádřit písemný souhlas. Nařízení upravuje postup provedení změny poskytovatele a účtování poplatků za změnu. Budou stejně jako EIOPA také sledovat používání označení panevropský penzijní produkt. EIOPA bude moci za určitých podmínek dočasně zakázat nebo omezit uvádění a distribuci některých panevropských penzijních produktů. Proto bych opět podal návrh na zamítnutí.
Musím ještě v tuto chvíli přečíst jednu omluvu, a to pana poslance Jiřího Hájka, který se omlouvá dnes mezi 13. a 14. hodinou a do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů. Takže my se v tuto chvíli nacházíme v obecné rozpravě. Já se zeptám, hlásí se někdo ještě do obecné rozpravy? Zeptám se pana navrhovatele a pana ministra financí, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem? Dále se zeptám paní zpravodajky rozpočtového výboru, paní poslankyně Barbory Urbanové, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem? Nechce, děkuji. Tudíž bychom v tuto chvíli přešli a zahájila bych podrobnou rozpravu. Připomněla bych, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Vidím, že se hlásí pan poslanec Hrnčíř. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Už jsem předeslal, že považuji skutečně takovéto legislativní návrhy za opravdu legislativní plevel, který nám zapleveluje náš právní řád. My máme více než dva miliony platných právních předpisů. Obecně je problém vůbec se v nich orientovat a vyznat. Patříme v Evropě na špici v počtu platných právních předpisů. Takže jak jsem byl vyzván paní předsedající, podávám tedy návrh na zamítnutí.
Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho v sále nevidím, v tuto chvíli tedy končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je ze strany pana ministra financí zájem o závěrečné slovo? Ze strany zpravodajky také není zájem o závěrečné slovo? Vidím, že pan předseda klubu hnutí SPD Radim Fiala se hlásí s přednostním právem. Po ukončení druhého čtení, dobře. Takže já v tuto chvíli tedy konstatuji, že byl dán návrh na zamítnutí, a končím druhé čtení tohoto návrhu.
To je prostě jednoduchý. A což si myslím, že je také špatně.
Děkuji pěkně. To byla poslední faktická poznámka. S přednostním právem se hlásí paní ministryně.
Děkuji.
Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Balaštíková a připraví se paní poslankyně Dostálová.
Byl tady předložen i v minulém volebním období, nová vláda v něm neudělala žádnou změnu. Tento produkt mohou nabízet například pojišťovny, banky nebo investiční společnosti, takže mohou mít charakter pojistného produktu, vkladu nebo investičního produktu.
Já vám přečtu usnesení rozpočtového výboru.
Prosím, máte slovo.
Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Je to nařízení, to je tady hned ze začátku napsáno. Je to nařízení a má za úkol harmonizovat soubor základních vlastností, a to například z hlediska minimálního obsahu smluv investiční politiky, změny poskytovatele či přeshraničního poskytování a přenositelnosti, přičemž obsahuje několik diskrecí, například v oblasti akumulační fáze, výplatní fáze poplatku, poskytování informací. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Cílem právní úpravy je adaptace právního řádu na uvedené nařízení. Je to tedy přesně tak, jak jsem řekl. Je to implementace nařízení, kdy my jsme povinni ho implementovat, a pokud ho nebudeme implementovat, přestože nám nic nepřináší - jenom jakousi možnost, dokonce ho nehodláme ani zavádět - tak nás to bude stát peníze na pokutách. Cílem samotného nařízení je pak položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. Nařízení má také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice osobních penzí.
Děkuju paní poslankyni. Paní poslankyně, máte slovo. Zatím jste poslední přihlášená do obecné rozpravy.
Zaujala mě věta, čtu doslova: "Vlhčené ubrousky pro osobní hygienu a použití v domácnosti by měly rovněž spadat do oblasti působnosti této směrnice, zatímco vlhčené ubrousky pro průmyslové účely by z ní měly být vyňaty." Takže co tedy? Nejsme náhodou v situaci, že bychom jim měli maximálně finančně ulehčit, pomoci a tak dále? Je opravdu nutné se teď, v této době, bavit o těchto věcech?
Je poslední přihlášená do obecné rozpravy. Chci se zeptat, jestli má ještě někdo zájem se do obecné rozpravy přihlásit? Nikoho nevidím, že by tuto ambici měl, proto obecnou rozpravu končím. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? V obecné rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí zákona. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Nacher?
Kdo tedy může poskytovat tento penzijní produkt a jak je možné registrovat se do tohoto produktu? To je upraveno v článku 6 nařízení. V tomto případě musí být všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem penzijního produktu účelově vyhrazena bez možnosti převádět je do ostatních činností v oblasti penzijního pojištění dané instituce. Žádost o registraci panevropského penzijního produktu se bude předkládat domovskému orgánu dohledu. EIOPA následně zaregistruje tento penzijní produkt do centrálního veřejného registru. Až poté lze zahájit poskytování a distribuci tohoto penzijního produktu. Nařízení nezakládá nová oprávnění pro distribuci. Podmínky produktu: to znamená, nařízení dává prostor členským státům vymezit určité podmínky pro akumulační a dekumulační fázi produktu, a to i v souvislosti s možnými daňovými incentivy, které případně členské státy budou upravovat. U akumulační fáze se jedná zejména o věkovou hranici pro její zahájení, minimální dobu jejího trvání, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu, u výplatní fáze pak zejména o stanovení minimálního věku jejího zahájení, maximální doby před dosažením věku odchodu do důchodu, kdy je možné se do penzijního produktu zapojit, a podmínky pro vyplácení před dosažením minimálního věku pro zahájení vyplácení, a to zejména v případě zvlášť závažných problémů. Evropská komise vydala ohledně daňových motivací doporučení, které bylo členskými státy kritizováno. Než začne poskytovatel nabízet produkt, vypracuje sdělení klíčových informací o panevropském penzijním produktu a zveřejní je na svých internetových stránkách. U nabízených alternativních investičních možností bude záležet na rozsahu informací. Buď budou vypracovány samostatné informace pro každou alternativní investiční možnost, nebo všeobecné investiční podmínky obsahující alespoň obecný popis investičních možností s informací, kde lze nalézt podrobnější předsmluvní informace. Před uzavřením smlouvy musí být zájemci poskytnuto poradenství, jak definuje článek 34, i osobní doporučení včetně personalizované projekce předpokládaných důchodových dávek a podrobné vysvětlení rizik, pokud se jedná o nabízení základního penzijního produktu, který nezahrnuje záruku na kapitál. Dosavadní výkonnost a další informace podle článku 36 a 37: informace budou muset být rozděleny podle všech existujících podúčtů účastníka. K výše uvedenému přehledu dávek musí poskytovatel dva měsíce před uplynutím jednoho roku před začátkem výplatní fáze a dva měsíce před začátkem výplatní fáze nebo na žádost účastníka poskytnout informace o blížícím se zahájení výplaty, možných formách dávek a možnosti účastníka změnit formu vyplácených dávek. Příjemce dávek pak každoročně poskytovatel informuje o dávkách, které jim náležejí, a formách vyplácení.
Jaké jsou dopady návrhu tohoto zákona? Nařízení stanoví, že "podmínky související s akumulační fází vnitrostátních podúčtů určí členské státy s výjimkou případů, kdy jsou stanoveny v tomto nařízení. Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména věkové hranice pro zahájení akumulační fáze, minimální dobu trvání akumulační fáze, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu. Případné dopady na státní rozpočet lze tedy očekávat v souvislosti s nastavením podmínek v oblasti daňové podpory, a to z důvodu motivace občanů k odkládání prostředků na stáří. Samotnou poptávku po produktu však nelze v tuto chvíli předjímat." Z toho důvodu tak nelze stanovit žádné kvantifikovatelné odhady těchto dopadů, jinými slovy, ani dopady na státní rozpočet nejsou v této zprávě kvantifikované. My nevíme, kolik nás to bude stát, a hlavně taky vůbec nevíme, kolik lidí se nechá na tento panevropský osobní penzijní produkt přesvědčit. Jaké budou dopady na podnikatelské prostředí? "Uvedená právní úprava může mít na podnikatelské prostředí pozitivní dopady ve smyslu nových budoucích obchodních příležitostí pro potenciální poskytovatele. Subjekty, které nebudou mít o poskytování zájem, například z důvodu administrativní náročnosti spojené se změnou poskytovatele nebo s tvorbou a správou vnitrostátních podúčtů, nebudou těmto potenciálním negativním dopadům vystaveny. "Dopady na spotřebitele. Panevropský penzijní produkt budou nabízet například pojišťovny, banky nebo investiční společnosti, svojí povahou to tedy může být pojistný produkt, vklad nebo investiční produkt. České penzijní společnosti tento projekt nabízet nebudou, protože české doplňkové penzijní spoření není harmonizováno evropským právem. "Cílem nařízení je pak položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaný v celoevropském měřítku. Nařízení má také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice osobních penzí. Cílem nařízení je dále navýšení kapitálu i jeho nasměrování k evropským dlouhodobým investicím do reálné ekonomiky." To je také důležitá věta. To znamená, budou se dál půjčovat jednotlivým státům, možná s nějakým úrokem, a z toho úroku bude existovat tento panevropský osobní penzijní produkt. Zopakuji jenom tu jednu větu, že cílem této implementace je především implementovat evropskou směrnici do českého právního řádu. Cílem této implementace není pomoc českým seniorům v seniorském věku a zajištění jejich klidného stáří, ale jakási regulace předpisů v českém právním řádu.
Asi by bylo zajímavé, kdyby Evropská unie nebo Evropská komise s tímto nařízením chtěla přijít až v tuto chvíli, tedy v době covidu, kdy kolem sebe dennodenně vidíme, kolik plastových jednorázových výrobků jsme nuceni používat, ať už jsou to rukavice, ať už jsou to covidové testy, tyčinky na výtěry a tak dále. Navrhovaný zákon nám tedy stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Návrh směrnice předložila Evropská komise již v květnu 2018 za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystém, biodiverzitu a lidské zdraví. U těchto filtrů však není prokázána stejná kvalita jako u běžných plastových filtrů, lze však očekávat jejich inovace a zlepšení. Myslím si, že by to byl způsob, jakým bychom i my mohli jít v tomto baráku příkladem. Jak víme, existují společnosti, které vyrábí opakovaně použitelné tyčinky pro čištění uší, které jsou podle dodavatele efektivnější a bezpečnější než tyčinky vatové. Dále jsou to vlhčené ubrousky, na které dopadne tento zákaz. V návrhu zákona se tedy píše, že neplastové alternativy hygienických vložek nejsou v současné době dobře známy a že řada výrobců již má k dispozici opakovatelně použitelné hygienické vložky. Takže jak jsem říkal, jsou to plastové příbory, kde jsou alternativou příbory kovové. U mnoha nápojů nejsou brčka a míchátka vůbec potřeba, nemusela by být k nápojům podávána, a jako alternativu lze použít opakovaně použitelná brčka a míchátka ze skla nebo kovu. Zajímavým zdrojem informací je tabulka, která je také přílohou navrhovaného zákona, a je to odhad množství plastových odpadů v mořích bez regulace a jeho snížení po zavedení regulace právě tímto zákonem, které budou implementovány v celé Evropské unii.
Dokonce to i vygradovalo tak, že byli dva zaměstnanci, kteří radši odešli z ministerstva, než aby transponovali něco, s čím vnitřně nesouhlasí. Co to je za řešení, tohleto? Já jsem ta starší generace. Je to logické? To přece není logické!
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl také reagovat na pana Jakoba. Co bude dál, pane poslanče Jakobe, prostřednictvím pana předsedajícího? Co nám ještě zakážete? Jak s námi ještě budete zacházet? Nejste schopni se s námi na ničem dohodnout, omezujete nás ve všem, a ještě nemůžeme mluvit v prvním čtení? Tak kdy máme hovořit? Vzpomeňte si na svoje vystoupení! Takže si prosím pérujte svoje poslance a neříkejte nám, co máme dělat!
Já jsem také chtěl reagovat na kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím. Ani jeden, ani jeden! Byl tady dva dny a četl tady něco. Nikdo z nás tady ani nic nečte. Ukažte mi jediný výstup, kde někdo z nás nemluvil k věci v prvním čtení, a my se přihlásíme. A stal se přesně pravý opak toho, co chtěl kolega Jakob.
To byla paní poslankyně Fialová, další faktická poznámka, pan poslanec Heller. Pane poslanče, máte slovo.
Jeden tady vystupuje a říká, že by chtěl opakovaně použitelné vložky, druhý poslanec hnutí ANO tady potom vystoupí, že se mu to celé nelíbí, a pak tady vystoupí třetí a říká, že hnutí ANO má jasno.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První pan poslanec Králíček, připraví se paní Ožanová Zuzana. Pane poslanče, máte dvě minuty.
Tak, pane Hellere, prostřednictvím pana předsedajícího, opět: Neurážejte naše poslance! To za prvé. Za druhé, tady je důkaz toho, že prostě máme v hnutí rozdílné názory, nejsme ovce.
To byl pan poslanec Králíček a poprosím paní poslankyni Ožanovou, která je poslední přihlášenou k faktické poznámce. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mám jednu otázku: Opravdu je tady zákaz vyslovovat vlastní názory?
Vždyť ten návrh mohl být na pořadu jednání této Sněmovny už dávno. Byl stažen, aby ho sem tato vláda poslala znovu. Takže možná, jestli paní ministryně, vaším prostřednictvím, bude tak laskava, a vysvětlí, proč to takto bylo.
Zodpovím pár otázek, které padly, a i na tu poslední tedy. Nejdříve jestli zákon řeší osvětovou činnost, vzdělávání. Co se týká zdravotnických odpadů, ty mají výjimky.
Představují možnost sdruženého plnění prostřednictvím autorizované obalové společnosti. Pro neobalové plastové výrobky budou výrobci nuceni vytvořit kolektivní systémy pro dané druhy vybraných plastových výrobků s ohledem na určité specifické povinnosti. Vzhledem k charakteru povinností je v praxi problematické tyto povinnosti plnit individuálně.